To všechno věřím, že víte. Vytvořila proto detailní plán rozdrobení státního podniku. Záměr má nyní na stole Ministerstvo vnitra, pod které státní podnik spadá a které musí transformaci posvětit. Ale já jsem tím chtěl jenom říct, že tím skončila naše vláda. Udělaly se určité kroky, něco se zrestrukturalizovalo, připravil se transformační plán a předalo se to vám jakožto vaší vládě. Troufám si tvrdit, že jsou dva podniky, Česká pošta a České dráhy, které řeší možná velmi podobné problémy. Za prvé to jsou obrovské podniky, za další dělají službu pro naše obyvatele, pro naše firmy a tak dále. A za další, velmi složitě, pánové ministři, velmi dobře víte, že se do toho vstupuje. Jinými slovy, nemůžeme jim tam nasypat žádné peníze, protože by to byla nedovolená podpora. Jsem přesvědčen, že situace v Českých dráhách v roce 2021 byla výrazně horší, výrazně horší, než byla v České poště. Proč? Protože tenkrát v důsledku covidu klesly výkony na jednu pětinu. A když, tak musíte pustit logicky i těm ostatním konkurentům, což se udělalo v nějaké opravdu malé míře. To bylo v podstatě plivnutí do moře. Jinými slovy, muselo se to restrukturalizovat. Tehdy se ta restrukturalizace nebo ta opatření podařila díky jedné věci, a to je to, co chybí vám, pane ministře, a to je to, že jsme okamžitě na to reagovali v té době. Okamžitě znamenalo to, že jsme vyměnili ředitele. Měli jsme tam kvalifikovaného restrukturalizačního manažera, který okamžitě začal činit, a během několika měsíců se podařilo stabilizovat České dráhy tak, že jsme tu kritickou dobu s pětinovými výnosy, dvouletou dobu, přežili, aniž by se České dráhy příliš skloňovaly. Samozřejmě že vždycky něco zarezonuje, ale já tím chci říct, že to nebyl fatální průšvih. Tím hlavním motorem pro nás bylo to, že jsme nemohli snížit ten komfort, to ani nešlo. Takže chci tím říct, že se všechno dá zvládnout, když tam jsou kvalitní lidé, když se jedná rychle. A to je to, co já vám vyčítám nejvíce. Vůbec ne ten stav, pane ministře, za ten vy fakt nemůžete, to je zcela jednoznačné.
Nicméně tuto garanci my školáci považujeme za zásadní. A když jsem tedy si vzal slovo, tak mi dovolte ještě říct jednu věc, nebo vlastně možná několik. Mrzí mě, že paní poslankyně Berkovcová zřejmě četla jenom jeden pozměňovací návrh. Chápu, že to je lákavé politické téma. Mimochodem, z těch vyjmenovaných asociací zazněla tady řada věcí, které nebyly zcela pravdivé. Některé ty asociace se k tomu nepřipojily, po tom kulatém stolu jsme si mnohé věci vysvětlili i se zástupci odborů, čili já myslím, že kdo to chce pochopit, tak to pochopí. Opravdu, a to tady chci zdůraznit, nedochází k žádnému kastování pedagogických pracovníků. Jako učitel, jako bývalý ředitel, to by bylo to poslední, k čemu bych se snížil. Ale co chci říct, tam jsem mířil, ten zákon obsahuje daleko zásadnější věci, než je toto. Buďme kritičtí, je to tak. Zavádíme důležité pozice, jako je uvádějící nebo provázející učitel. Tomu máme zabránit právě i tím, že budou mít svého supervizora, který bude provázet, ať už v rámci pedagogické praxe na vysoké škole, nebo potom v prvních letech jeho učitelské praxe ve škole. To je podle mě to cenné, co v tom zákoně je, a velmi bych si přál, aby když ne dnes, tak aby v pátek byl tento zákon schválen, poslán do Senátu, protože je to důležitý příspěvek pro kvalitu vzdělávání v České republice.
Rozumím, vaším prostřednictvím, slovům pana profesora Vondráka, který říká, že si nemyslí, že by to muselo být včleněno do zákona.
Také děkuji za dodržení času a nyní je na řadě paní předsedkyně Schillerová.
Takže tam je potřeba si uvědomit, že poklesly reálné mzdy, což se propsalo i do těchto platů. Ta místnost byla plná emocí, protože cítí tu obrovskou nespravedlnost.
Děkuji za slovo. Já ještě jenom velmi krátce navážu na pana poslance Výborného. Že je potřeba posilovat roli manažera školy, ředitele jako manažera školy, s tím naprosto souhlasím, nicméně vy to těm ředitelům ale vůbec neusnadňujete. A co udělá ředitel školy? Jednak dostane dvě platové tabulky, jednu tabulku bude mít pro učitele, druhou pro ostatní pedagogické pracovníky. To už je jistá komplikace, to už zavání tou kastací. A co udělá ředitel školy?
"Budeme mít nejnižší sazby za trestný čin převaděčství v rámci států EU". Takže já to pouze říkám, jak to je. My tam pouze vrátíme to, co tam bylo, a velmi, velmi to pomůže. Takže já si myslím, že to je naše úloha nás zákonodárců, abychom toto udělali. Opět na bezpečnostním výboru jsme se ptali, proč až 1. října se to bude začít plnit ten registr vozidel, to znamená, že ti lidé budou nepostihnutelní? A myslím si, že je to špatně a mělo se na to reagovat daleko dříve. My jsme na to upozorňovali. Takže některá média pak psala, že jsem na to sice upozornila, ale nedali jsme žádný návrh. No, já jsem očekávala, že když jsme to na bezpečnostním výboru panu ministrovi vnitra řekli, že přijde s tím, že se ten termín posune aspoň na 1. srpen a že to spuštěno třeba bude od 1. října. Horší jsou ty další přestupky. Já prostě to považuju za nefér a myslím si, že příslušné ministerstvo, a všichni víme, které, na to mělo reagovat daleko dříve. Ale znovu říkám, pořád to spadá pod Ministerstvo vnitra, které si v tom musí udělat pořádek. Viděla jsem i, jak na to velmi negativně reagují občané České republiky.
Máme zde dvě faktické, pana poslance Benešíka a poté pana poslance Dufka.
Někteří kolegové se o tom mohli přesvědčit. Takže já vím, o čem mluvím, a právě proto i podpořím tento návrh. Opravdu tento návrh podpořím , protože je to signál, byť možná pan ministr spravedlnosti tvrdí naprosto správně, že je to nesystémové, ale my musíme vyslat signál. Prosím, poslouchejme se a nedělejme tady dlouhosáhlé projevy na Facebook a na jiná média, abychom osočili své kolegy, že říkají něco, co vůbec neříkají. Já si myslím, že ten, kdo poslouchal Aleše Dufka, tak pochopil, co chtěl říct.
Děkuji, pane poslanče, a s faktickou pan poslanec Dufek, poté pan poslanec Lang.
Toť vše, co jsem chtěl říct.
Vážím si toho, že prostě tady to ratio převážilo. Opravdu zamyslete se, až budete hlasovat, protože je to důležitá věc. Děkuji za pozornost.
Policie České republiky by mohla zajišťovat i tyto cizince. Tento pozměňovací návrh je rovněž obsažen v usnesení garančního výboru pro bezpečnost. Jeho obsahem je zavedení evidence vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny. Jeho obsahem je vypuštění překážky uložení trestu vyhoštění, konkrétně by takovou překážkou již nebyl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života pachatele. Jejich obsahem je přísnější postih maření rozhodnutí o trestním i správním vyhoštění spočívající v tom, že se cizinec dále zdržuje na území. Tímto pozměňovacím návrhem je navrženo zvýšení sazby trestu u kvalifikované skutkové podstaty převaděčství ze sazby 2 až 8 let na 3 až 10 let. Zároveň garanční výbor v tomto usnesení pověřil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesl stanovisko výboru. Zdůrazňuji, že se jedná o technické úpravy, které obsahově nemění text zákona.
Ještě načtu došlou omluvu: omlouvá se paní poslankyně Marie Pošarová do 14 hodin ze zdravotních důvodů. A již se objevily dvě faktické poznámky s reakcí na průběh rozpravy.
Děkuji za slovo. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem se postaví tedy pan ministr vnitra, který nebyl v uvozovkách schopen to prosadit na Ministerstvu spravedlnosti, k tomu pozměňovacímu návrhu, který předkládám sporu s kolegou Jiřím Maškem, který opravdu zpřísňuje tresty pro převaděčské gangy. Chtěla bych říct, že všichni bychom si měli uvědomit, že nelegální migrace začne opět kulminovat teď v jarních a letních měsících a že je velmi důležité, aby došlo ke zpřísnění těch trestů, a především to chtějí ti policisté.
Dále se hlásí s faktickou pan poslanec Jiří Kobza a poté pan ministr Vít Rakušan.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, už jsem tady o tom jednou mluvil. To znamená, veškerá azylová opatření, o kterých se tady bavíme, by se neměla vztahovat na Syřany. Rád bych tedy, kdyby pan ministr mě třeba upozornil, že mně to uniklo, což by byla asi ta lepší varianta, že to tam zohledněno bude.
A nyní poprosím pana ministra Víta Rakušana, který je přihlášen. Prosím.
Dnes je zřejmé, že situace ve školství tato vláda nezvládá, a to na všech úrovních. Nedávno proběhly protesty vysokých škol, které kritizují nedostatečné financování tohoto segmentu, kde chybí 10 miliard korun. Odmítnutí návrhu poslanců hnutí ANO bylo zejména proto, že se jednalo o návrhy opozice, nikoliv z nějakého racionálního důvodu, protože o podfinancování vysokých škol vědí všichni včetně pana ministra školství, který sám požádal pro vysoké školy o jejich navýšení. Ptám se tedy, kam se podělo vzdělávání jako priorita, jak jsme se mohli dočíst v programovém prohlášení? Tady jsme se domluvili, a za to samozřejmě patří díky. V tuto chvíli trpí nedostatky nejenom mnou zde zmíněnými, pro které nelze považovat dobrou normu, která by přinesla stabilitu a pozitivní vývoj v regionálním školství. Děkuji vám za pozornost.
Ano, děkuji, poznamenávám si i váš návrh, pane poslanče. Prosím. Nyní již žádná faktická poznámka není. A ještě jedna, ale opravdu máme na ni poslední minutu. Pan poslanec Juchelka.
Proč, pane Berki?
Prosím, máte slovo. Rozjely se faktické poznámky, kolegyně, kolegové, ale teď je pan poslanec Vondrák na řadě a máme opravdu poslední vteřiny, tak uvidíme, jestli stihneme. Prosím, máte slovo.
Ale to je třetí čtení.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Slibuji, že moje vystoupení dnes bude velmi krátké. Máme dva volební body. Ten první je standardní - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jiná změna nebyla navržena. Prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu a poté nechala hlasovat.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, o slovo se zatím nikdo nehlásí. Případně, že máte zájem o závěrečné slovo, což nepředpokládám - tak budeme postupovat dále podle vašich pokynů. Já jsem přivolala kolegyně a kolegy z předsálí a budeme hlasovat o této změně, jen co se počet ustálí. Návrh byl přijat.
Omlouvám se, abych to upřesnil: vždycky hlasujeme nejdříve o rezignaci a poté o nominaci. Děkuji.
Ano, děkuji, omlouvám se. Zahajuji hlasování. Návrh byl také přijat.
Já potřebuji ke své práci, respektive všichni, abychom čelili nelegální migraci, aby ti převaděči končili ve vězení, a to je to, že se změnila skutková podstata. A pokud vy tady říkáte zpřísnění trestů anebo zdvihnutí sazeb, tak jsou to přece věci, mezi kterými není automaticky rovnítko. Zpřísnění trestů je i to, že jinak popisujeme skutkovou podstatu, a větší množina lidí je za tento trestný čin postižena tím, že mohou skončit ve výkonu trestu, a sazby, které umožňují v těch vyšších sazbách 2 až 8 let, 5 až 12 let, rozhodně nízké nejsou. A jenom bych chtěl říci, že jsou tři instrumenty - to je negativní stanovisko, to je neutrální stanovisko a to je souhlas, a souhlas Ministerstvo vnitra nedalo.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já pouze jednu reakci na pana ministra vnitra.
A pan poslanec Lang.
Děkuji za slovo. Já to tady znova chci zopakovat, protože my tady bojujeme dneska za ty specializované útvary. Ministerstvo spravedlnosti tam mělo nějaké výtky, například, že tam dochází i k propadnutí majetku. Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Opozice celkem podala šest pozměňovacích návrhů tohoto zákona. Takže to si myslím, že je v pořádku. Tyto návrhy také nebyly podpořeny.
Já se nyní táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, tak jako včera, i dnes opětovně uvést vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech. To se týká zákona o komoditních burzách a zákona o správních poplatcích, a to pouze těch částí, které souvisejí s výše uvedeným zákonem.
Ještě jednou se ujistím... Patrně čistě pro pořádek se optám, zda je zájem o závěrečná slova? Zahájila jsem hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji tímto panu ministrovi i panu zpravodaji a ukončuji projednávání tohoto bodu. Jde o bod číslo Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujal své místo za navrhovatele pan místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Petr Letocha. A nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit? Je tomu tak. Prosím, ujměte se slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velmi rychlá rekapitulace zákona, který navrhujeme, a je dnes tedy ve třetím čtení. Hlavním účelem zákona je zefektivnění řízení podle zákona o azylu. Zpřísňují se trestní postihy za převaděčství, umožňuje se změnou skutkové podstaty efektivnější stíhání pachatelů, což je záležitost, která je řešena na celoevropské úrovni. Dalším návrhem, který do tohoto zákonného návrhu implementovalo Ministerstvo zdravotnictví, je zařazení nezletilých dětí s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Zároveň musím hned tady v úvodním slově odmítnout argumentaci, že se zde může jednat o nějaký rozvoj zdravotní turistiky. Není tomu tak. Aby se dítě vůbec mohlo stát součástí veřejného zdravotního pojištění, musí být nejprve udělen dlouhodobý pobyt. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím při sdělení názoru předkladatele.
Ptám se, jestli pan zpravodaj chce využít přednostního práva?
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi v krátkosti připomenout tento sněmovní tisk.
A když pan ministr říká, že chce to zpřísnění, tak já ho samozřejmě beru za slovo a doufám tedy, že se najde zdravý rozum, přestane podpora převaděčů a začneme je konečně adekvátně trestat.
Děkuji, pane poslanče, a poprosím přihlášenou řádně do rozpravy paní poslankyni Ivetu Štefanovou.
Já jsem pro, pojďme to řešit, ale nemyslím si, že by se to mělo řešit tím způsobem, jakým se to řeší tady, v nějakých třech, čtyřech větách v tomto předloženém zákonu o azylu. My jsme toto téma otevřeli, byť jsme nebyli určeni ani jako garanční, ani další výbor, tak jsme toto téma otevřeli na zdravotnickém výboru. Jak jsme se neshodli na tom, jakým způsobem to řešit, tak rozhodně jsme se shodli na tom, že je potřeba to řešit a je potřeba to řešit zvlášť. Každopádně toto téma je důležité, ale jedná se o přímý zásah do veřejného zdravotního pojištění. A prosím, zdravotní pojištění cizinců pojďme řešit zcela zvlášť tak, jak bychom měli.
V rámci odůvodnění, v návaznosti na začlenění nezletilých dětí s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění je nezbytné, aby se tomuto kroku přizpůsobily rovněž informační systémy zdravotních pojišťoven. S ohledem na průběh legislativního procesu u tisku 387 se přitom výrazně zkracuje časové období, v němž budou schopny tyto změny realizovat. Zejména u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, která spravuje Centrální registr pojištěnců, je tak prakticky nemožné, aby byly všechny funkcionality připraveny v období do 1. července tohoto roku. Jako žádoucí se proto jeví nastavit nabytí účinnosti dotčených částí sněmovního tisku od 1. ledna právě roku 2024, což podle vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky umožní bezproblémové nastavení jejich informačního systému. Kromě již uvedené potřeby dostatečné lhůty pro přizpůsobení informačních systémů ve zdravotním pojištění je nutné v případě změny zařazování osob s vízem strpění do systému veřejného zdravotního pojištění zajistit, aby korespondovala s pravidly stanovenými v lex Ukrajina. Zároveň musí tato změna reflektovat zásadně vyšší počet osob žádajících o strpění na území České republiky od začátku konfliktu na Ukrajině, než tomu bylo v minulosti.
Mám k tomu jednu drobnou poznámku. Pouze působí jakýmsi způsobem další a další případné trestné činy, protože ti pachatelé samozřejmě se bojí vysokého trestu, takže pouze sofistikovaně jakýmsi způsobem vymýšlejí věc. Ale co je pravda a vůbec neříkám, že ty návrhy nejsou důvodné a že nemají jakousi logiku, je prostě aplikační praxe soudů. Zavíráni třeba na nějaké nižší tresty, ale měli by dostávat ty tresty nepodmíněné.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. A ještě bych měla jednu otázku. Jsme v Evropské unii, Česká republika?
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Je zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartičkami. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nejde hlasovací zařízení, takže já vás znovu všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými hlasovacími kartičkami, a zeptám se pana poslance Salvetra, jestli pořád trvá ten problém. V pořádku, dobře, takže nemusíme vyhlašovat pauzu.
Jenom v rychlosti zareaguji na paní poslankyni Například pracovní pozice školní psycholog nebo školní speciální pedagog jsou definovány pouze ve vyhlášce, a přesto se obě pozice financují ze státního rozpočtu.
Chtěla bych ještě - samozřejmě čas vám pak načtu - ale poprosit kolegyně a kolegy, aby se ztišili, odešli případně ze sálu, pokud chtějí cokoliv řešit. A prosím ještě jednou kolegyně a kolegy, aby ztišili své rozhovory nebo je přesunuli do předsálí. S faktickou poznámkou je nyní přihlášen pan ministr Jurečka. Pan ministr tady ale, zdá se, přítomen není, takže jeho faktická propadá. Nyní tedy v obecné rozpravě přihlášená paní poslankyně Mádlová.